A my ho teď tady probíráme znova. To je to zachovávání Ústavy?
Poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Jsem jedna z mála, která tady dneska vystupuje a je členkou bezpečnostního výboru, seděla na tom bezpečnostním výboru, slyšela tu diskusi, hlasovala. Bude to jako procedura, že se to bude hlasovat samostatně. Každý z vás, kdo tady vystupuje, se bude moci při tom hlasování realizovat tak, jak uzná za vhodné, a bude klid. Převzala to jeho nástupkyně, která razí stejnou filozofii. Není to pravda. A ten zákon naopak zpřísňuje podmínky, a víte to všichni, tak tady nepředvádějte tohle divadlo.
Je to přesně tak. Útočit na ministra vnitra je zbytečné a laciné, protože ten zákon jde přesně tím směrem, jak popsala Jana Černochová. Já jsem na tom výboru také byl. Otázkou zůstává, jak je možné, že tento výbor daný pozměňovací návrh přijal s jasným vědomím toho, že je to v rozporu s ústavním pořádkem. Jestli poslanci SPD chtějí měnit Ústavu, tak ji změňte. Ale nejprve pro ty svoje nápady musíte změnit Ústavu. A já pevně věřím, že nikdy takovou sílu mít nebudete, protože první, co je zásadní, je, že musíme ctít právo a pořádek.
Takový ten kafkovský svět, do toho já se opravdu dostat nechci. A je mi jedno, jestli se v tom ocitne cizinec, který je podezřelý z kriminality, nebo pokud to bude občan České republiky s čistým trestním rejstříkem. Jde zkrátka o nějaký princip odvolatelnosti.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A stanovisko u jednoho bylo neutrální, aby to tady zaznělo, to pracovníkům Ministerstva vnitra nevadí. A u toho druhého tedy byla možnost a byl tam návrh na zamítnutí s tím, že by mohl být protiústavní. A já rozhodně nejsem ústavní právník, abych to dokázal posoudit. Nějaká zátěž Ústavního soudu je jedna věc, ale další věc je, že bezpečnostní složky našeho státu potřebují mít nástroj, aby to nedopadalo jako v Německu, že se tam uplácí nelegální migranti, aby opustili stát, a pak se druhou stranou zase opět vrátili pro tučné sociální dávky a aby tam páchali trestnou činnost, popřípadě teroristické útoky. A jediným cílem tohoto návrhu je, aby naše bezpečnostní složky státu měly možnost takovéto lidi, kteří zde nemají co dělat a kteří zde mohou páchat trestnou činnost nebo teroristické útoky, tak aby měly vůbec nějaký nástroj pro to, aby je mohly vyloučit a vrátit zpět do země původu.
Děkuji, pane předsedající. Kafkovský svět je svět Evropské unie. Já jsem občanem České republiky. Nejsem občanem Evropské unie. To si buďte naprosto jistí.
Já jenom trvám na tom, že jsem Čech, žiji na kontinentě Evropa, ale Evropan nejsem. Mám rád všechny ostatní národy světa. A mám stejně tak rád Kanadu jako Portugalsko a podobně. Zadruhé k panu Onderkovi, vaším prostřednictvím. To je poměrně důležitá věc. Takže když na mě útočíte z tohoto směru, tak je to úplně mimo.
Připraví se k faktické poznámce ministr vnitra Jan Hamáček. A požádám sněmovnu o klid. Pan kolega Bartošek má slovo k faktické poznámce.
Když se podíváte do toho materiálu, tam není o tom, že uvidíme, co Ústavní soud, nebo že by mohlo být v rozporu s ústavním pořádkem. Je tam, že to je v rozporu s ústavním pořádkem. Opravdu si ta stanoviska stačí jenom přečíst. To není žádné velké kouzlo. Chápu, že ne každý se identifikuje s projektem Evropské unie. Já jsem rád, že jsme členy Evropské unie. Já se považuju za Čecha a za Evropana. A jen tak si říkám, když tak nasazujete na tu Evropu, v jakém světě byste radši chtěl žít. Tam, kde bují byznys s chudobou, kde na tom různí šmejdi vydělávají? Tam, kde se nebojuje s dezinformacemi? To je svět, který se vám líbí? Mně ne.
Nyní faktická poznámka pana ministra vnitra Jana Hamáčka.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Členové vlády: Metnar Lubomír - pracovní důvody, Petříček Tomáš - zahraniční cesta, Plaga Robert - pracovní důvody, Staněk Antonín od 10 do 12 hodin - pracovní důvody, Toman Miroslav - pracovní důvody. Poté bychom se měli věnovat bodům z bloku zákony druhé čtení. Já poprosím paní poslankyně, pány poslance o to, aby se zaregistrovali svými kartami, aby se případně usadili a aby ztišili hluk v sále. Připomínám, že rozprava byla ukončena, zazněla i závěrečná slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která byla pověřena zastoupením ministra kultury Antonína Staňka, a senátora Zdeňka Nytry. Zahajuji hlasování. Ano, prosím. Nyní budeme hlasovat znovu o usnesení, které jsem před chvílí četl - to je vratka ze Senátu. Nemusím to znovu číst, předpokládám... Zahajuji hlasování. Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Dalším bodem je Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás opravdu chtěl poprosit o klid v sále. Je velice nepříjemné, když člověk čte a neslyší skoro sám sebe. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Mám tady žádost o odhlášení, tak vás odhlásím.
Garanční výbor toto nedoporučuje. Garanční výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Teď budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva."
Návrh byl přijat. Dalším bodem je Projednávání tohoto bodu jsme v obecné rozpravě přerušili v pátek 7. prosince 2018 na 24. schůzi. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Zpravodajové výboru s usneseními Poslaneckou sněmovnu již seznámili. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslanec Radovan Vích. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Kopřiva.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem do systému nahrál ještě dva další pozměňovací návrhy. Tato nová možnost je vhodná, zlepšuje postavení studentů, kteří nemají vysokou finanční hotovost, ale prokazatelně si vydělají například formou částečného pracovního úvazku nebo dostávají pravidelně finanční příspěvek od rodičů. Děje se tak přesto, že zřejmě nešlo o záměr. V odůvodnění k bodům 27 až 29 je uvedeno, že nově navržená speciální úprava umožňuje zohlednit všechny zdroje, které by mohly přicházet v úvahu. Novelizace by ovšem zřejmě neúmyslně odstranila možnost prokazovat částkou na bankovním účtu. Tu totiž nelze označit jako úhrnný měsíční příjem, jak ostatně vyplývá i ze současné praxe odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pak jsem nahrál do systému další, který je reakcí na pozměňovací návrh poslance Radka Kotena a dalších poslanců, který byl přijat, bohužel podle mě skandálně, výborem pro bezpečnost na jeho schůzi 22. listopadu loňského roku. Cílem návrhu poslance Kotena a dalších je zrušit možnost soudního přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. Návrh je v rozporu i s mezinárodními závazky České republiky, konkrétně s návratovou směrnicí v platném a účinném znění.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen stručně bych připomněl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které není nikdo přihlášen. Tak ho ještě nemám na tabuli. Takže pan poslanec Klaus. Já tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Majerové, takže mažu. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, přestože se jedná o vládní návrh a já jsem z opozičních lavic, tak bych se rád přimluvil za přijetí toho návrhu zákona s pozměňovacími návrhy. Proto tento zákon podporuji. A protože také zároveň ten zákon pamatuje na nepřiměřené náklady, tak aby to neznamenalo třeba pro menší instituce, a právě i díky tomu pozměňovacímu návrhu, který je důležitý, nepřiměřené náklady pro řadu malých škol. Tak si myslím, že je to opravdu návrh, který v té finální podobě s pozměňovacími návrhy bude užitečný a Česká republika jej potřebuje. Paradoxně největší oříšek si pravděpodobně způsobí vláda. Bojím se, že právě tyto nástroje s tím budou mít větší problémy než weby a mobilní aplikace měst a obcí, které v mnoha případech už dávno pravidla dobré praxe a přístupnosti splňují.
S faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš. Já přečtu omluvu.
Dobré ráno dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády. Řada škol a i já v rámci třeba vyhodnocování nějakých cen, my se díváme na ty jednotlivé weby měst a škol.
Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou.
Jen krátké doplnění. Samozřejmě pro to, co musí škola zveřejňovat na základě správního řádu v případě přijímání a další povinné údaje, tak pro ně to samozřejmě i v případě škol bude platit, že to musí zajistit tak, aby to bylo obecně přístupné. A že i v tomhle směru ten zákon může sehrát pozitivní roli. A na druhou stranu tam, kde to opravdu znamená nepřiměřené náklady, tak do toho ty instituce nebude tlačit. Pokládám to v tomto směru za rozumné a vyvážené a za přijetí i toho pozměňovacího návrhu se velmi přimlouvám.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?
Garanční výbor navrhl, že se bude hlasovat v tomto pořadí. Pak hlasování zákona jako celku a na závěr o doprovodném usnesení.
Děkuji. Je nějaká připomínka k proceduře? Nechám proceduru odhlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasování pořadové číslo 156, přihlášené 168 poslankyň a poslanců.
Garanční výbor doporučuje.
Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje.
Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců.
To byl celkem normální pán, který 70 let svého života fungoval jako oblíbený člověk ve své obci, hrál na akordeon nebo na harmoniku, neměl nikdy žádný problém. A pak, když vstoupil do SPD, nebo sympatizoval s SPD, tak se z něj stal s prominutím blázen. Vy jste mu začali posílat maily o tom, jak tady hrozí islámské nebezpečí. Tohleto je přece na kriminál! A koneckonců, pan Balda se do něj bohužel nejspíš dostane díky vám, díky SPD. Protože on tohle, co udělal, vlastně způsobil díky vám. A ta vaše argumentace, že jako chtěl upozornit, nebo dokonce někdo říká, že to je snad nový Jan Palach - no to snad nemyslíte vážně! A když jste říkal o těch různých kyselinách, to, co se děje, samozřejmě s tím nesouhlasí vůbec nikdo. To je přece mimo logiku! A je mně líto i vás!
Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem jeden z těch z výboru pro bezpečnost, který hlasoval pro tento pozměňující návrh pana předsedy Kotena. Musím si tady trošičku posypat popel na hlavu, protože už bych tak neučinil. On už tady o tom mluvil před chviličkou, jednalo se o tajné služby a nějaké doporučení. Já k tomu chci říct, že návrh, který předložilo Ministerstvo vnitra, je kvalitní návrh. Výbor pro bezpečnost ho schválil těsnou většinou a já jako zpravodaj klubu ANO u tohoto zákona ve třetím čtení budu navrhovat stažení tohoto bodu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho.
Děkuji. Víte, já jsem zvyklý úplně na všechno... Může se pan poslanec Volný na mě podívat? Děkuju. Já jsem zvyklý úplně na všechno, já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi. Ale prosím vás, už nikdy v českém demokratickém parlamentu nepokřikujte na kohokoliv ze 198 vašich kolegů Pojď ven! Ať jste tady řekl cokoliv.
Já jsem jenom tomu vašemu primitivismu a agresivitě nastavil zrcadlo. A jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit. A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy. Protože já jsem nezačal. Tuto agresivní situaci jste vyvolal vy svým primitivismem. Protože vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok. List Mladá fronta DNES napsal, že čeští muslimové o Dominikovi, kterého policie viní z přípravy bombového teroristického útoku, věděli, že je radikální. Tyto informace místní muslimové měli už loni v lednu. Nikdo však na to policii neupozornil. Ano, této republice hrozí reálný muslimský teroristický útok. A to je skutečný bezpečnostní problém této země, který vy zamlčujete. Který bagatelizujete.
Ne, já jsem vám nezkrátil ani minutu. Ani vteřinu jsem vám nezkrátil! A my nemůžeme připustit, že někdo bude zneužívat faktickou poznámku k vystoupení, které není faktickou poznámkou. Věřím, že předsedové klubů mi rozumí a že to jinak ani není možné. Jinak by se naše jednání rozpadlo. K faktické poznámce je přihlášen pan kolega Jaroslav Holík. A ještě mu neudělím slovo, abych ho nekrátil na čase, protože tady není dostatečný klid.
Pane kolego, já si vás velice vážím. Známe se řadu let, vždycky si vážím vašich názorů. Ale musím říct, že to přirovnání, že naše hnutí někomu vymylo mozek a my jsme vinni, že nějaký pomatený člověk někde házel stromy na trať, považuji to za opravdu hodně slabé. Já to neudělám, protože se nechci stavět do této roviny. Děkuji vám.
Děkuji kolegovi Holíkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy kolega Ondřej Veselý.
Jako první s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Pekarová Adamová. Paní poslankyně zde není. Další na řadě s faktickou poznámkou je pan poslanec Lubomír Volný.
Děkuji pane předsedající. My jsme jednoznačně přesvědčeni, že do politické kultury nepatří nálepkování, a zároveň jsme jednoznačně přesvědčeni, že jsou to naši oponenti, kteří začali nálepkovat nás od prvního dne v této Poslanecké sněmovně, a dokonce dlouhou dobu předtím v průběhu volebních kampaní. Jsou to naši oponenti, kteří nálepkovali nás těmi nejhoršími politickými nálepkami. A pokud se tady bavíte o nálepkách, které se týkají vás, jako jsou třeba nálepky "lepší lidé", která je produktem prezidentské kampaně, nedá se nic dělat. Sklízíte ovoce, které jste zaseli. Zaseli jste vítr, sklízíte bouři. A jak to vím, že ji sklízíte? Vím to tak, že porovnám vaše volební výsledky, vím to tak, že zjistíme, podíváme se do historie, kdo vyhrál prezidentské volby, a víme zcela jednoznačně a jasně, na čí straně je většinový názor této společnosti. Většinový názor této společnosti je na straně stran, které bojují za české národní zájmy. Na straně stran, které projevily ve svých volebních programech příchylnost k přímé demokracii.